Zákon nerespektuje v tomto případě přirozené biologické projevy či potřeby některých zvířat, jako jsou například kočky. Ve svém posledním pozměňovacím návrhu vkládám do novely zákona důležitý bod. Týká se nutnosti informování obcí o chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči. Díky této podmínce budou mít alespoň obce přehled, jaká zvířata se v ní nacházejí, a budou se moci třebas i připravit na případný útěk zvířete. Ke svým pozměňovacím návrhům se pak přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Poprosím paní poslankyni Danu Balcarovou, připraví se paní poslankyně Jarošová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámila se svými dvěma pozměňovacími návrhy. My jsme ve výboru životního prostředí pořádali kulatý stůl koncem minulého roku, kam jsme pozvali jak lidi z Ministerstva životního prostředí a hlavně z Ministerstva zemědělství, tak lidi z univerzitního prostředí a také ze zahraničí. A na tomto semináři padla velice zajímavá data a zajímavé zkušenosti. Já bych ráda zmínila, že například jsme byli seznámeni s analýzou ekonomických dopadů legislativního zákazu užívání klecového chovu slepic na území České republiky, který zpracoval Institut pro udržitelnost podnikání Masarykovy univerzity v Brně. A podle této studie vychází, že s přechodem na neklecový chov se v přepočtu na jedno vejce zvýší cena o 20 až 40 haléřů, a to se do koncové ceny tedy promítne minimálně. Takže tohle je pro mě jeden ze silných argumentů, proč neotálet a proč zakázat ten chov v klecích dříve. Takže to je jeden můj pozměňovací návrh. A ten druhý pozměňovací návrh míří proti (?) postihování množíren nebo týrání zvířat v množírnách a i v legálních chovech, které jsou umístěny v obydlí, a tím pádem není možná jejich kontrola a dochází tam často k brutálnímu týrání i usmrcování zvířat. Jsou kauzy, které byly popsány a na které česká veřejnost reaguje velmi výrazně. Takže tam míří můj druhý pozměňovací návrh, aby bylo možné provádět kontrolu, a to pouze v případě důvodného podezření, že v obydlí dochází k týrání.
Já vám také děkuji. Paní poslankyně Jarošová a připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, zákon na ochranu zvířat, který nyní projednáváme, má za cíl zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice. Češi většinu zvířat milují, ale jsou i výjimky a kvůli těmto výjimkám je třeba ochranu zvířat zpřísnit.
Nebudu v detailu hovořit o tom, co zavádí tento zákon, protože on, předpokládám, dozná změny i v kontextu pozměňovacích návrhů. Já jsem řekl a říkám, že jsem samozřejmě připraven podpořit i pozměňovací návrhy, které ještě ten původní vládní návrh v uvozovkách změkčují, za předpokladu samozřejmě, že nevybočí z kolejí daných tou příslušnou směrnicí.
Děkuji, pane místopředsedo. Jedná se o nechvalně známou směrnici, kterou orgány Evropské unie reagovaly na teroristické útoky spáchané v listopadu 2015 v Paříži a která byla prezentována jako prostředek boje proti terorismu a nelegálnímu obchodu se zbraněmi. Opět i v tomto případě jsem přihlášená do té obecné rozpravy, abych jako zpravodajka splnila úlohu objektivního komentování toho návrhu a vyhnula jsem se svým subjektivním pocitům. Tato obrana České republiky bohužel nebyla účinná a soudní spor jsme prohráli. Následovat může tedy zmíněná žaloba Evropské komise na Českou republiku, protože uplynutí lhůty na odůvodněné stanovisko je zároveň směrodatné pro posouzení porušení práva Evropské unie soudním dvorem. To je, pokud by se počítaly tedy pokuty, tak by se počítaly od 26. prosince 2019 do doby implementace, už to tady naznačoval pan ministr. Já tu směrnici nebudu v žádném případě obhajovat, jenom vám zdůrazním to, co by tady mělo ve zpravodajské zprávě zaznít, a to že České republice hrozí tyto následující sankce: Jednorázová paušální částka a penále, které se ukládá ve formě poplatku za každý den prodlení k provedení opatření nezbytných k plné nápravě porušení práva Evropské unie. Výše pokuty závisí i na rychlosti legislativního procesu, prodlení s transpozicí výrazně navyšuje výši pokuty. Jak tady správně pan ministr podotkl, sankce by byly, nebo budou hrazeny z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva vnitra, což samozřejmě je pro tento rezort velmi choulostivé, protože už teď se potýká s nedostatkem finančních prostředků. Jsme v situaci, v jaké jsme z hlediska ekonomického budoucího vývoje v České republice.
Takže prosím.
Vážené dámy a pánové, tak já bych se tady vyjádřil k té evropské směrnici, protože já mám zbrojní průkaz už 20 let a jsem aktivním členem sportovního střeleckého klubu, takže se mě bytostně dotýkají tyto návrhy. A to, že Evropská unie nám tady předkládá směrnici, kterou ještě servilně tady předkládá vláda - je tady napsáno vládní novela zákona - tak to je opravdu, musím říct, z pohledu nás střelců téměř vrchol, samozřejmě v negativním slova smyslu. Protože to je přesně ta salámová metoda, kdy Evropská unie nás, legální držitele zbraní, vlastně postupně připravuje o naše práva.
On tady několikrát vystupoval s věcmi, které se výsostně týkaly jeho regionu. Myslím si, že i kolega Válek tady řekl, že koloběžky nejsou pouze problémem Prahy. Je to problém velkých měst. Řekl to tady i pan poslanec Bendl, že je otázkou času, kdy mohou koloběžky být i v Náchodě. Řešíme tady legislativní normu, která je zásadní a důležitá pro města v naší zemi, a to včetně vašeho a mého oblíbeného Náchoda.
Faktická poznámka pan poslanec Nacher.
Jsou tady tři pozměňovací návrhy. My jsme řekli ty věci. Tak já opět říkám se vší pokorou pojďme, prosím vás o podporu. Já podpořím všechny tři.
Pan poslanec Birke.
Nicméně chci vám říci, že já chápu, že minulý týden jsme tady měli mírnou rozepři, co se týče vašeho vystoupení. Prosím, tak jak jste se omluvila vy minulý týden mému kolegovi ministrovi kultury, tak se omlouvám dneska i vám.
Faktická poznámka, pan poslanec Králíček.
Já bych chtěl reagovat na výstup pana poslance Adamce a chtěl bych mu říct, že my jsme neustále obviňováni, že hlasujeme jako ovce.
Přátelé, dobré dopoledne. Ne taxíky, ne koloběžky. Tam to můžeme rozdiskutovat. Je to docela velké a těžké, není to takhle na jeden jediný pozměňovák.
Nyní faktická poznámka, pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Čižinský, poté pan předseda Stanjura. Nejsem si jistý, jestli jsem omylem někomu neumazal faktickou poznámku, jestli tady se někdo hlásil... Prosím, máte slovo.
Děkuji. Pražští králíčci mají jiný názor než ostatní ovce, nebo jak to tady zaznělo. Žena říká, ať to nedělám, že jsem pak agresivní. Já chápu, že máme všichni různé názory, ale prostě pokud to má k něčemu být, tak v tom třetím čtení už ten názor musí být jasný podle mě. To, že to máte jinak, tak mě to baví, mě to těší.
Zazněl procedurální návrh, o kterém musím nechat hlasovat bezprostředně. Je zde návrh na přerušení tohoto bodu do variabilního týdne. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Čižinský, poté pan předseda Stanjura, poté paní poslankyně Ožanová.
Pan kolega mě s tím návrhem předběhl. Já jsem také chtěl navrhnout, abychom si to tedy vyjasnili, když se zítra sejdeme. Ještě jenom, opravdu jenom technicky, ten návrh podle mého názoru nejde kritizovat, že funguje nějakým způsobem svévolně nebo něco podobného. Funguje úplně stejně jako třeba tržní řád, kdy prostě každá obec v tržním řádu definuje pravidla, a definuje to prostě podle toho, jak ta zvolená reprezentace chce, aby se v tom městě na určitých místech obchodovalo, nebo neobchodovalo. Není na tom nic svévolného.
S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.
Já chápu, že není žádoucí, aby útulky produkovaly mláďata a nabízely je jako svoji významnou činnost chovatelům, ale přesto se může stát, že do útulku přijde březí fena anebo přijde fena již s vrhem štěňat. Tady se snažíme také bránit tomu, aby mohlo docházet ke zneužívání této věci, aby přes některé útulky, množírny psů mohly se pokoušet distribuovat štěňata. Není totiž výjimkou, že některé útulky by mohly vyžadovat pak adopční poplatek, který by byl ve výši odpovídající ceně toho štěněte při reálném prodeji. Takže to je můj první návrh. Za splnění této povinnosti se považuje i oznámení místa nálezu toho zvířete obci nebo předání toulavého, případně opuštěného zvířete to útulku. A já si myslím, že by obec neměla být vyňata z toho, aby byla informována o tom nalezeném zvířeti a o jeho předání do útulku. Ono totiž je při nálezu zvířete potřeba vycházet ze znění občanského zákoníku, který popisuje, jak obec nakládá s tou nalezenou věcí, kterou samozřejmě to zvíře v té zákonné dikci je. Jakým způsobem ta obec bude uvědoměna o tom, to už nechám na prováděcí předpis. To jsou tedy mé dva návrhy, ke kterým se potom v podrobné rozpravě přihlásím.
Já vám rovněž děkuji. Přečtu omluvy. Je vás tady šest jak do mariáše, a nejde slyšet vlastního slova. Poprosím pana poslance Petra Bendla, aby vystoupil v obecné rozpravě, a připraví se pan poslanec Pavel Bělobrádek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že je v tom prostě díra, že by v okamžiku, kdy stát zjistí, že někde dochází k týrání zvířete, že by měl mít schopnost pokrýt náklady celé a garantovat, že to týrané zvíře se prostě dostane do rozumné péče a stát se o něj postará nějakým způsobem, než případně najde jiného majitele. Druhá věc. V zákoně řešíme také odškodnění kožešinových farem. Možná si někteří pamatujete, kteří jste u toho byli, že stát nebo parlament rozhodl o tom, že se zakáže činnost kožešinových farem. Debata na zemědělském výboru byla o tom, zdali odškodnit, či neodškodnit. My, kteří jsme o tom takto na zemědělském výboru byli informováni, jsme doufali, nebo věřili v to, že když Ministerstvo zemědělství říká "toto podporujeme", že tu částku máme nějak ošetřenu a víme, o čem mluvíme, že je zkrátka doložená a prokázaná nezávislými posudky. Ukazuje se, že to tak není. Chci na to zásadně upozornit, protože si myslím, že většina mých kolegů byla přesvědčena o tom, že ta částka vychází z nějakých konkrétních podkladů. Někdo z předřečníků o tom mluvil. Registr psů je něco, o čem všichni víme, že nefunguje.
My jsme k tomu vyzývali, aby to Česká republika udělala. Tady většina stran v Poslanecké sněmovně slibovala před volbami do Sněmovny, že budou pro nějaký zákon o referendu. Takže vy ani občanům nedáte tu možnost, aby hlasovali o našem členství či vystoupení z Evropské unie. Takže je to jeden diktát za druhým. Pojďme být znovu suverénní a svobodnou zemí, která si bude pravidla určovat tak, jak to vyhovuje občanům. To je ovšem jenom záplatování těch největších děr.
Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, bydlím na samotě. Byl jsem dvakrát vykradený. Potom jsem si vyřídil zbrojní průkaz.
A pan poslanec už říká, jak mu na samotě sebereme pistoli.
A přečtu vám to z informace Kanceláře Poslanecké sněmovny, abyste mě pak nepodezříval zase z nějakých nesmyslů, co tady říkáte. Nově budou tyto zbraně patřit do přísnější kategorie. Dále. A vy se mě ptáte, co mně osobně. V tom je rozdíl právě vás, pane ministře, že vy říkáte já, já, já. Ale já říkám my, my střelci. Já bojuji za všechny, za své kolegy, které znám.
Pardon.
Předložený návrh zákona zavádí nový přestupek - napadení zvířete jiného chovatele. Já samozřejmě chápu, že chovatele a jím chované zvíře za něj musí nést zodpovědnost. Navržená výše sankce by navíc mohla být pro chovatele likvidační.
Další v pořadí je pan poslanec Jiří Valenta. Připraví se pan poslanec David Pražák.
Děkuji za slovo. Ta následně, jak už tady bylo řečeno, realizovala zákaz kožešinových farem u nás v České republice. Navrženou část zákona týkající se zákazu klecového chovu slepic nepodpořím z důvodu, ne že bych považoval slepice za jakýsi podřadnější živočišný druh ve srovnání s norkem či liškou, ale zejména proto, že drůbež je nezpochybnitelnou součástí lidského potravinového řetězce, a to včetně jejích vajec. Potravinovým řetězcem myslím v tomto ohledu potravní vztahy mezi druhy v ekosystému, to je zjednodušeně, že některé druhy požírají jiné. Tak už to prostě na naší planetě chodí. A proto jako odpovědný politik musím nyní usilovat o to, aby byl zmíněný potravinový segment pro širokou veřejnost co nejsnáze a pokud možno i co nejvíce cenově přístupný. A touto filozofií se snažím řídit. Podle docentky Kamily Míkové z Ústavu chemie a analýzy potravin patří vejce dokonce mezi potraviny s nejvyváženějším obsahem nutričně významných látek a s vysokou stravitelností. U žloutku se jedná až o stoprocentní stravitelnost. My bychom se neměli nyní zbytečně unáhlovat, byť se úmysl welfare slepic může jevit bohulibým, abychom tak v přemíře snahy naopak nepoškodili samotného člověka v jeho výživě jako takového. Podle názoru Agrární komory, pokud by navrhovaný zákaz začal platit pouze pro nás, museli by naši chovatelé uzavřít své chovy a poté by po státu mohli požadovat mnohamiliardové kompenzace. Ptám se: Máme nyní na ně? A ještě na doplnění, aby nedošlo k omylu. Klasické klece byly tehdy nahrazeny takzvanými klecemi obohacenými, které oproti klasice mají například vlastní snáškové hnízdo. Ovšem ale i ty samozřejmě nadále omezují zvířata ve výraznějším pohybu. Většina obchodních řetězců se ale již dnes zavázala, že nejpozději do roku 2025 ukončí prodej vajec pocházejících z klecí. Na samotný závěr mého vystoupení mi dovolte vyjádřit a osvětlit můj postup, který je takový, že úplný zákaz obohacených klecí pro chov slepic bychom neměli prozatím kodifikovat, ale spíše je vhodnější vyvinout aktivitu na vládní úrovni směrem k Evropské komisi, která by měla svou zásadní iniciativou přispět k vytvoření spravedlivé celoevropské regulace. Ve hře by ale mohla být i nová pravidla směrem k možnému omezení dovozu vajec ze zahraničí. Tato petice požaduje zákaz všech klecových chovů hospodářských zvířat. A tak má Komise určitě z čeho vycházet. A já věřím, že se názorem občanů Evropské unie bude i řídit, i když ze zkušenosti vím, že často tomu tak bohužel není. S ostatními úpravami v předložené novele ale vřele souhlasím.
Připraví se paní poslankyně Jana Krutáková.
Dobrý podvečer.
Děkuji.
V této novele se nachází ustanovení pod novelizačním bodem číslo 8, které má za cíl chránit zvířata před útoky jiných zvířat. S tímto bodem souhlasím.
Ráda bych se vyjádřila ke svým pozměňovacím návrhům k tomuto zákonu. Prvním z nich je zákaz usmrcení metodou zmrazení bez předchozího omráčení. Všimla jsem si, že tato metoda nepatří mezi zakázané metody usmrcování, a vím, že se tak mezi chovateli hadů občas děje. Zvíře coby potravu jen tak zaživa hodí do mrazáku. Jelikož se jedná o nehumánní a nepřiměřeně bolestivou formu usmrcení, navrhuji její výslovné uvedení mezi zakázané metody usmrcování. Reaguji tímto na zákonnou povinnost čipování psa, aniž by byl zároveň s tímto zákonem zřízen centrální registr psů, kde by se registrovali. Hlavní důvod pro čipování psů je propojení s očkovacím průkazem, ale i propojení psa s jeho majitelem. To ovšem bez zapsání do registru nejde. Když něco po lidech chceme, a dokonce je za nedodržení pokutujeme, musíme jim nabídnout i podmínky pro to, aby mohli svou zákonnou povinnost splnit. Já neříkám, není to ideální, ale je to jediné, co zatím máme. Bohužel o centrálním registru se hovoří minimálně 10 let a bez něj se nepohneme dál. Ačkoli nebudu nebo nechci srovnávat auta a psy, uvedu malý příklad. Dovolili bychom přidělovat SPZ na auta bez registru aut? To je přece ta samá logika. Poslanecká sněmovna nedávno po dlouhé a intenzivní debatě schválila novelu trestního zákoníku, která výrazně navýšila sazby trestů za trestný čin týrání zvířat a také zavedla novou skutkovou podstatu chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Po zvýšení trestu za týrání zvířat se tak jako logický krok nabízí odpovídající zvýšení správních sankcí. Pro nejzávažnější kategorii přestupků na úseku ochrany zvířat před týráním navrhovatel zachoval horní hranici 500 tisíc, to je nižší hranice než například maximální sazba pro podnikatele za neoprávněné použití ekoznačky nebo porušení zákazu dovozu kočičí a psí kůže na evropský trh, zde je totiž sankce ve výši 3 milionů. Takže dovoz výrobku obsahujícího kočičí nebo psí kůži je tak paradoxně šestinásobně přísnější než přestupek utýrání těchto zvířat. Pro středně závažné přestupky je dnes maximální hranice pokuty 200 tisíc. To je pětinásobně nižší sazba než například u přestupku neoprávněného nakládání s rodným číslem, za které je stanovena horní hranice pokuty až milion korun. Poslední z navrhovaných maximálních sazeb, dnes 50 tisíc korun pro méně závažné přestupky, je dvakrát nižší, než u přestupku administrativního charakteru spočívajícího například v neodevzdání osvědčení o registraci vozidla provozovatelem vozidla. Přitom nezabránění úniku šelmy má nepochybně závažnější společenské důsledky, než neodevzdání osvědčení o registraci vozidla. Z výše popsaných důvodů se navrhuje pro fyzické osoby navýšit horní hranici pokuty u nejzávažnějších přestupků na milion korun, u středně závažných přestupků na 400 tisíc a u nejméně závažných přestupků na horní hranici 100 tisíc. Ani nezastírám, že do budoucna by se mohl tento seznam rozšířit například o subhumánní primáty, jelikož testování na zvířatech je velmi kruté a nemorální a logicky stále větší počet volá oprávněně po jejich omezení a maximální snaze zavést větší využití alternativních metod používání testování bez použití zvířat, které se musí stát prioritou. Problém je v tom, že je to metoda nejlevnější a jedná se pro mnoho lidí o byznys. Proč právě psi a kočky? Většina z nich jsou našimi blízkými společníky, žijí s námi v našich domácnostech. Poslední dobou vznikají návrhy zákonů pro větší ochranu zvířat a naše společnost vyžaduje každou změnu k jejich lepšímu životu, a já si myslím, že někde se začít musí. Ve 21. století by mělo již být skoncováno s praktikami odvětví založeného na pokusech s bezbrannými tvory. To znamená povinnost rozdělovat hlodavce v prodejnách podle pohlaví. Dnes se to u prodejců živých zvířat, hlavně v tzv. zverimexech, prostě neřeší, takže se velmi často stává, že si, ačkoliv nechcete, koupíte březí samičku. Každá samice má být poprvé nakryta až po uplynutí biologické zralosti, která se u různých zvířat liší, a musí být v dobré kondici. Ve zverimexech se většinou množí všichni navzájem bez ohledu na příbuznost, na biologickou zralost, na kondici nebo bezproblémovou březost a porod. Také hrozí zakoupením jedné nakryté samice, že se doma dočkáme nechtěných přírůstků, pro které je pak problém sehnat novou rodinu, a tím dochází k nežádoucímu množení. Nehledě potom na vysoké náklady veterinární péče v případě nemocí nebo špatného porodu.
Prosím, máte slovo.
Jsou povinni vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a tu uchovávat po dobu tří let.
Byl bych velmi rád, kdyby skutečně to bylo tak jednoduché, jak to tady zaznělo z úst pana kolegy Bendla. Bohužel to tak není. Kolo nebo koloběžka je prostě dopravní prostředek. Je to tak definováno, musíte s tím tak nakládat. Možná vám to může přijít zvláštní, že si náš právní sytém s koloběžkami neví rady, ale je to tak a je potřeba to řešit.
Máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ona tady zapomněla být řečena jedna věc. Na hospodářském výboru jsme to probírali. Podle mě jako zpravodaje je to prostě legislativně špatně napsáno.